Nicméně pokud se bude rozdávat i na méně hodnotné stavby, zbude méně na ty nejhodnotnější, tedy na kulturní památky. Navrhovatelé říkají, že vlastníci památek i vlastníci staveb na památkově chráněném území, které prohlášené památkou nejsou, mají vlastně stejné povinnosti, ale různá práva. Jenže to je právě ta chyba. Vlastníci prohlášených památek by měli mít povinnost větší. Potom by tento systém byl spravedlivý. Jenže z návrhu zákona není vůbec zřetelně jasné, jaký je rozdíl mezi kulturní památkou a stavbou na památkově chráněném území, která památkou není. To je vážná vada zákona. Zákon je zcela nevyvážený. Důležitým tématům se vyhýbá a libuje si v podrobném pedantickém vymezení povinností různých osob. Obsah některých významných činností je popsán nulově, kuse nebo nedostatečně, obsah jiných činností příliš podrobně na úrovni prováděcího předpisu. Zákon je celkově disproporční a vůbec nezachycuje realitu památkové péče. Obsah závazných stanovisek: paragraf 52, 96 slov. Zákon zcela špatně popisuje různé odborné činnosti a dokumentace, které se při obnově památek vykonávají, takže tyto dokumentace nebude možné z velké části podle zákona vůbec provádět. To platí zejména o stavebně historickém průzkumu a o restaurování. Přitom tyto dokumentace bude správní řízení podle návrhu zákona vyžadovat. Vznikne tak zmatek a chaos a prodlouží se správní lhůty. To bude mít negativní vliv na všechny zúčastněné - vlastníky, odborníky i úřední aparát - a ztíží to obnovu památkového fondu a poškodí občany. Opak měl být cílem zákona. Efektivnost a transparentnost... Zákon vůbec nereaguje na vývoj v oboru obnovy památek a historických staveb a jde cíleně proti dobrým tradicím české památkové péče v oblasti urbanistické ochrany, proti evropsky významné tradici české restaurátorské školy a proti dosavadní systematické dokumentaci památkového fondu v systému stavebně historických průzkumů. To je patrné v celé textaci zákona. Není obvyklé, aby se vládnímu návrhu zákona tak vehementně bránily dotčené odborné profese. Takže pro to asi mají velmi vážný důvod. Užitečné postupy a metody, které se v českých zemích v oblasti památkové péče vyvinuly a jsou dokonce mezinárodně uznávané, zákon ignoruje, ba staví na hlavu. Stanovuje namísto nich bez znalosti praxe vymyšlené složité a neefektivní byrokratické procedury a podmínky pro lidi, kteří v oboru odborně pracují. Zákon je diskriminační vůči odborným profesím. Některé reguluje, jiné ne. Například zpracovatel stavebně historického průzkumu musí odevzdat do měsíce po vyhotovení tento průzkum památkovému ústavu pod pokutou půl milionu korun. Přitom jej odevzdává vlastníku a ten jej stejně musí podat do správního řízení, kde si jej Národní památkový ústav může ponechat. Představuje odborné jádro památkové péče. Jak se říká, drží se nad vodou. Nebude přehnané říci, že těmto trpělivým lidem, pečlivým restaurátorům uměleckých děl minulosti, je společnost mnohé dlužna a měla by si jich cenit. Nový zákon výkon restaurování naopak podstatně ztíží. Je to kontraproduktivní a nesmyslné. Ale nejde o žádné nedorozumění. Restaurátoři a stavební historici totiž dlouhodobě ministerstvo kultury a způsob řízení resortu kritizují. Právo svobody slova jim ministerští úředníci vzít nemohou, tak alespoň navrhli zákon, který tyto profese zcela vydá do rozhodování ministerského úřadu. Je to smutná výpověď o dnešních poměrech, nicméně je pravdivá. Ministerstvo kultury tvrdí, že zákon byl řádně připomínkován a projednán se zainteresovanými osobami a profesemi. Souhrnně řečeno, zákon je v navrhovaném znění neproveditelný a povede ke kolapsu správních řízení, která se dle něho budou vést. Kolegové poslanci, zdá se, věci rozumějí lépe než navrhovatelé. Riziko nakonec nepovedeného a nefunkčního výsledku v tolika hlasováních o jednotlivých návrzích je příliš velké a památkový fond je příliš cenný. Nezbývá než na závěr důrazně říci, že navrhovaný zákon zásadně ohrozí vlastnická práva významné části obyvatel České republiky i samotné kulturní dědictví. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Josefu Neklovi, zpravodaji... Já jsem si poznamenal návrh na zamítnutí, který je opakovaný. A pokračujeme v rozpravě vystoupením paní poslankyně Jany Lorencové. Připraví se paní kolegyně Chalánková.
Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, zákon v současné podobě je velmi nekvalitní. Neřeší totiž nehmotné kulturní památky. Neřeší problematiku ochrany urbanistických a architektonických hodnot chráněných území. Neřeší upevnění participace veřejnosti. Navrhuji tedy zrušení dvoukolejnosti památkové péče. Podrobnější vysvětlení vyžaduje ochrana urbanistických a architektonických hodnot chráněného území. Nedefinuje, a proto je památková péče nechrání.
Tedy v žádném případě by se nemělo jednat o běžná onemocnění, která se vyskytují v ambulantní praxi, kdy dočasná pracovní neschopnost trvá déle než jeden měsíc. Po navržené změně by se daly předpokládat v masivní míře právě tyto požadavky včetně příslušných žalob. Finanční náročnost na státní rozpočet bude značně vyšší, než je deklarovaná v důvodové zprávě. Na dávku bude mít nárok jakýkoli příbuzný nebo i známý při dlouhodobé pracovní neschopnosti delší než 30 dnů. Stačí si zjistit počet pracovních neschopností za rok přesahujících 30 dnů v České republice a vynásobit to náklady. Vždy se najde někdo z příbuzenstva, kdo si bude potřebovat takto přivydělat a příbuznému chtít poskytovat pomoc, a přitom tato činnost speciálně poskytované pomoci nebude žádným způsobem kontrolována ani kontrolovatelná. Uváděný pojem nečekanosti též nemůže být kritériem dávky. Například u terminálních stadií onkologických onemocnění se dají čekat komplikace. Takže když lékař ví, tak dotyčný dávku nedostane, a když lékaře neví, tak ano? Jistě se dá uvést podobných příkladů několik. My jsme se konkrétně na toto dotazovali na výboru pro sociální politiku paní náměstkyně Merhautové. Další stanovisko, které je poměrně čerstvé, z 26. června, je stanovisko Sdružení praktických lékařů České republiky. Je škoda, že návrh nebylo umožněno připomínkovat poskytovatelům, kteří žádosti o dlouhodobé ošetřovné budou v praxi řešit. Podle našeho názoru v něm nejsou podmínky zdravotní indikace ani způsob hodnocení reálné potřeby poskytování celodenní dlouhodobé péče dostatečně specifikovány. Posuzování lékařů lůžkových oddělení i ošetřujících ambulantních lékařů, především registrujících praktických lékařů, bude nepochybně značně subjektivní, spíše se snahou vyhovět i ve sporných případech. V případě odmítnutí lze očekávat konflikty, stížnosti, tedy další neúnosnou administrativní zátěž poskytovatelů, pracovníků sociálního zabezpečení i dalších institucí. Návrh nepokládáme za příliš šťastný a dopracovaný. Za problematický pokládáme například možný souběh čerpání příspěvku na péči poskytovanou druhou osobou a zároveň čerpání dlouhodobého ošetřovného. V případě, že by došlo k odstranění podmínky předchozí hospitalizace, která do značné míry signalizuje závažný zdravotní stav, budou dopady ještě výrazně významnější, a to jak na straně poskytovatelů ambulantní péče, to znamená podstatný nárůst administrativní činnosti, mnohem vyšší variabilita v rozhodování, a tím i vyšší počet schválených žádostí, tak na straně státního rozpočtu. Zásadně tedy vypuštění podmínky hospitalizace odmítáme. Myslím si, že tato novela bohužel řeší nefunkčnost našeho systému, co se týká lékařské posudkové služby a příspěvku na péči. Nicméně já jsem si osobně vědoma toho, že pokud se rodina dostane do této neutěšené situace, že v podstatě nemůže svého nejbližšího umístit v blízké době do zařízení nebo zaplatit terénní ambulantní péči, že to může být určitá náhrada nefunkčnosti systému. Takže toto je jenom moje řeč k mým budoucím pozměňujícím návrhům.
Já bych krátce reagoval vaším prostřednictvím na paní kolegyni Maxovou - nijak ve zlém. My máme dneska těžce přetížené interní oddělení. Lůžková zařízení jsou našlapaná až po vrch. Když máme víkendovou službu, nemáme kam dát pacienty. Tady postrádám nějaký logický argument. Kdyby tento zákon tady byl předložen před půl rokem, měli jsme mnohem víc času na to prodiskutovat i ty praktické dopady. A je tam spousta nevyjasněných záležitostí a teď budeme stát před velmi obtížným úkolem, zda s těmi nevyjasněnými problémy tu novelu schválit, nebo neschválit.
Eviduji tento návrh a po skončení podrobné rozpravy o něm dám hlasovat. Jestliže se nikdo další do obecné rozpravy nehlásí, končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Paní ministryně ani paní zpravodajka nemají zájem. Jako první se do podrobné rozpravy přihlásila paní poslankyně Radka Maxová.
Ale pojďme to změnit. Já jsem v tomto směru podal pozměňovací návrh, který do jisté míry tuto problematiku řeší.
Faktickou poznámku má pan poslanec Pavel Blažek.
Tady prostě určité formy lidské činnosti, říkejme tomu podnikání nebo výdělečné činnosti, předběhly právní úpravu. Tady bych souhlasil. Ale ten problém přece spočívá v tom - a jsou dvě možnosti. Otázkou je míra. Ale pro všechny stejné podmínky. Já si pamatuji, když třeba kandidovalo hnutí ANO, tak byly po celé jižní Moravě s panem Stropnickým - tam byly billboardy: Rovné podmínky pro všechny. A dnes nejsou. Vymyslí se nový termín, ono to zní hezky - sdílená ekonomika. Tak takhle tu postupovat nemůžeme.
Já si rozhodně nemyslím, že bychom měli rozlišovat, jestli ta firma je zahraniční, nebo česká.
Připraví se pan poslanec Adamec. Prosím.
Děkuji za slovo. Já se pokusím trošičku připomenout několik faktů. A výsledek byl velice jednoduchý. Zazněla tam jednoznačná podpora tomu, co udělal pan ministr. Ono v současné novele zákona to není jednoduché implementovat a poslaneckými návrhy nejde obsáhnout celou šíři problému. Tím pádem tato varianta je podle mého názoru správná. A já bych vás chtěl upozornit, že je to intenzivní práce, takže skutečně dojde brzy k tomu, že se uplatní i nové platformy a nové technologie. A ještě jedna věc. Takže dneska můžeme taxislužby rozdělit na legální dodržující zákon a nelegální nedodržující zákon, který je momentálně platný. A my jako zákonodárci bychom měli ctít to, že nemůžeme přece respektovat požadavky nelegálních poskytovatelů taxislužby a upravovat podle jejich požadavků zákon.
Nyní pan poslanec Adamec, připraví se pan poslanec Blažek. Prosím.
A je to stejné jako taxi. Na tom nevidím nic špatného. To vidím jako špatné. To má platit pro všechny stejně. Ale co nám ten Uber ukazuje? Že de facto ta taxislužba se dá dělat bez přílišných regulací, respektive bez regulací úplně. Protože já tedy opravdu nevím, jaký je rozdíl cestou domů, když si objednám Uber, nebo taxíka. Je to možná rozdíl v kvalitě služby, v ceně, ale jinak ten účel je naprosto stejný.
Děkuji. Nyní pan poslanec Blažek. Připraví se pan poslanec Čihák.
Tak jsem to myslel. A praxe je dneska taková, že tomu tak není.
A odpověď Parlamentního institutu je vcelku zřejmá. Nemůže. Tato směrnice bude implementována bez ohledu na to, jestli dneska přijmeme novelu ústavního zákona o bezpečnosti, nebo ne. Ona tedy, řekněme si zas z druhé strany, ta novela nic špatného, nic negativního nepřináší. Ona v podstatě konstatuje to, co není v rozporu s ničím, a konstatuje to, že vnitřní bezpečnost je záležitostí státu. Je dostupné. Je dostupné nejen pro poslance, myslím, že je dostupné i pro veřejnost, a mluví zcela jasně. Co ale není vůbec diskutabilní, je to, že novela ústavního zákona o bezpečnosti vůbec neomezí směrnici. Takže dneska tady stojíme před tím, jestli se připojíme k boji o hlasy voličů tím, že jim budeme nalhávat, že tady za ně svádíme ten svatý boj s tou strašnou Evropskou unií tím, že přijímáme zákon o ústavní bezpečnosti, kterým dokážeme přechytračit Evropskou unii. Já nemám zvyk lidem lhát. Znovu říkám, přijetím tohoto ústavního zákona se nic na implementaci směrnice nezmění, naše povinnost zůstane. Pokud chceme měnit to, co směrnice ukládá, tak cesta je jinými zákony. Mělo se starat v Bruselu. Mělo se starat na předchozím jednání o směrnici. Tam byla cesta úprav a změn. Znovu tedy opakuji a na závěr: přijetí ústavního zákona nemá se směrnicí nic společného, nic na ní nezmění.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, právo člověka nosit legálně zbraň, tedy člověka, který splnil všechny podmínky, považuji za jeden ze základních faktů práv člověka v této republice. A použít ji pro svou ochranu, ochranu svých blízkých a ochranu majetku považuji taky za samozřejmost.
Děkuji, pane poslanče. Jako další vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Zdeněk Ondráček.
Takže pokud budeme používat zdravý rozum, nemusíme vždy každou směrnici Evropské unie přijímat. Takže neříkejme, že se stejně zase shrbíme.
Prosím.
V podstatě nemá na ni vůbec žádný vliv. A pokud tady zaznívá, že z Bruselu nám přišla nějaká blbost a že Brusel něco odsouhlasil, tak si řekněme, kdo to v tom Bruselu odsouhlasil. Byla to Rada ministrů, a sice formace ministrů vnitra. Řekněme si, kteří ministři vnitra členských států toto odsouhlasili. To jsou ministři vnitra jednotlivých členských států. Řekněme si, kteří to byli. Samozřejmě ten návrh přišel z Evropské komise. V Evropské komisi má každý členský stát jednoho zástupce. A potom si řekněme, jak hlasovali naši europoslanci. Alespoň ti naši za Českou republiku. To není někdo tam, nějaký úředníček. To jsme my. To jsou námi vysílaní nebo volení politici. Já s tou směrnicí nesouhlasím. Ale řekněme si, kdo je ten Brusel. To jsou národní politici. Jsou to politici z jednotlivých členských států. A bylo by dobré, aby tady zaznělo, kteří to podpořili.
Ještě jednou hezké dopoledne.
Moderní reprodukce historických zbraní. To je věc, u které bych se chtěla zastavit, protože tady skutečně dochází k naprosté absurditě, že se tato směrnice bude dotýkat historických replik nebo původních historických zbraní. Tohle přece, vážené kolegyně a kolegové, nemůžeme dopustit. Umíte si představit registraci děla z napoleonských válek včetně jeho ukládání do předepsaného trezoru? Toto všechno v té absurdní směrnici je. Tato opatření povedou k významné administrativní zátěži orgánů státu. Je to agenda civilní správy v oblasti zbraní. Chce tato vláda být skutečně alespoň na konci volebního období vládou, která nechce ještě více byrokraticky zatěžovat státní aparát? Nevidím problém v tom, aby demokratický stát deklaroval prostřednictvím své ústavy právo občanů na legální držbu zbraní, pokud legislativní rámec držby zbraní dostatečně zaručuje, že držitelé zbraní budou bezúhonné, svéprávné, náležitě kvalifikované a poučené osoby, čemuž náš právní řád takřka bez chyby odpovídá. To znamená, že tady v tomto ohledu vůbec není třeba nic měnit. Nikdo, ani nadnárodní či mezivládní instituce, nám nemá právo diktovat, suverénnímu demokratickému státu, jakým způsobem chce zajišťovat svou obranu a svou bezpečnost, jakou důvěru má projevovat vůči svým prověřeným a bezúhonným občanům. Není žádný důvod na této skutečnosti nic měnit, zvlášť s ohledem na to, že s praxí legální držby zbraní v naší zemi dosud nebyly žádné problémy. Samozřejmě ano, pamatujeme si i několik málo excesů, ale skutečně je to minimum. To je důkaz, že nepřiměřené restrikce povedou k jedinému - přechodu držitelů zbraní do ilegality, nárůstu černého trhu, ztrátě kontroly nad zbraněmi. Nízká kriminalita s legálně drženou střelnou zbraní je argumentem, proč k žádné restrikci nepřistupovat. Drakonická regulace legálního držení zbraní nevede k zabránění teroristickým útokům a k zajištění větší bezpečnosti. a říkám to opakovaně - dává teroristům ještě více prostoru. Ozbrojené složky státu nemohou být vždy a všude, a to i kdybychom měli mnohonásobně více policistů, než je tomu dnes. Mezi ozbrojenými a bezpečnostními složkami a sbory s legálními držiteli zbraní by měla fungovat určitá symbióza a důvěra, případně se může rozvíjet i spolupráce mezi nimi navzájem, tak jak o tom hovořili mí předřečníci v případě branných spolků nebo spolků, které by se měly zabývat agendou spojenou s integrovaným záchranným systémem. A není ani pravdou, že každý policista, při vší úctě k nim, je lépe vycvičen v zacházení se zbraní než například některý vycvičený civilní držitel legální zbraně. Bohužel tady není přítomen. A myslím si, že by tady určitě pan ministr Chovanec v tuto chvíli měl odpovídat na naše otázky, stejně jako pan ministr obrany Stropnický, za což panu ministrovi děkuji.
Mám to brát jako procedurální návrh? Já zagonguji , omlouvám se, to je pravda.
Pokud nejste ochotni tady být a hlasovat pro své návrhy, tak netrapte opozici. Ale možná si to někdy poslechnou nebo přečtou ti, kteří nejsou přítomni. Já děkuji těm, kteří přítomni jsou.